Budeme důrazněji potírat organizovaný zločin. Nesplněno. Policie už dlouhou řadu let slouží politikům jako nástroj, který zneužívají v mocenských šarvátkách. Výjimkou není ani poslední vláda. Premiér vyhrál. Policistům však nic zásadního nepřinesla. K lepšímu se nic nezměnilo. Jak jsem říkala v úvodu, minulý týden se zatýkali členové hnutí ANO, tento týden se zatýkají a konají se domovní prohlídky u členů ČSSD. Takže když to takhle půjde na střídačku, tak ten další týden to zase bude ANO a pak zase ČSSD nebo někdo jiný. Tady skutečně tradiční extremistické skupiny ulehčily policii práci, když se stáhly některé z veřejného života. A to, že společnost Lidl platí lépe než stát, to už tady zaznívalo několikrát. A myslím si, že to je přeci systémově špatně. To snad víme úplně všichni. Ale zpátky k projednávané předloze novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Nebudu se dlouze opakovat a unavovat vás veškerými podrobnostmi, co všechno je na tomto návrhu špatně, ale přesto mi dovolte ještě několik poznámek a představení mnou předložených pozměňovacích návrhů, které bohužel nebyly podpořeny na výboru pro bezpečnost. První můj pozměňovací návrh, který v systému najdete pod číslem 6273 a ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě, vede ke zrušení navrhovaného zavedení zkušební doby na šest měsíců. Doba určitá je možná nejdéle na tři roky od vzniku služebního poměru a po úspěšném složení zkušební zkoušky se automaticky mění na dobu neurčitou. Je to logické, protože v případě policistů, ale samozřejmě i dalších příslušníků všech bezpečnostních sborů trvá poměrně dlouho, než se příslušník naučí a vycvičí ve všem potřebném, co potřebuje k řádnému výkonu své profese. A rozhodně to není jednoduché, jelikož se nejedná jen o fyzické a psychické zdraví a zocelování, ale samozřejmě jde i o taktiku a metodiku zásahu, znalost práva a podobě. Například policista tak stráví minimálně rok ve škole. Další rok nebo dva je přímo v terénu a sbírá zkušenosti a zdokonaluje, co se ve škole a při tréninku naučil. Ale jak je známo, teorie praxi nenahradí, a tak je do služebního poměru na dobu neurčitou přijat až po složení zkoušky. Z tohoto důvodu je i dostatek času, aby se nový policista ukázal a naplno projevil svoje schopnosti, zda se na tak náročné povolání hodí, nebo ne. Pokud na práci ve službě státu nemá, služební poměr je skončen uplynutím doby určité. To je naprosto v pořádku. Jelikož nebyl pan ministr vnitra Chovanec osobně na jednání výboru pro bezpečnost, když jsem tento pozměňovací návrh představovala, tak by mě zajímalo, pane ministře, jaký je váš názor na tento můj pozměňovací návrh. Vím, že se jako čert kříže bojí toho, aby se neotevíraly výsluhy. Služební poměr na dobu určitou na rozdíl od zkušební doby je z logiky věci, kolegyně a kolegové, výhodnější i pro samotné policisty, kdy policista v této době může nejen čerpat příspěvky z FKSP, pane ministře, ale například může žádat banku o hypotéku a mít i jistotu, že prvních šest měsíců, kdy dostává mimo jiné zcela neadekvátní platové ohodnocení, nebude zcela v nejistotě. Proto by mě zajímalo, pane ministře, zdali si ministr s odbory takto představují stabilizaci a jistoty pro lidi, kteří se rozhodnou sloužit státu a jeho občanům. Povede tedy zkušební doba k atraktivitě práce u bezpečnostních sborů? Ráda bych chtěla zdůraznit, že ozbrojené represivní složky státu se nemohou z podstaty řídit stejnými pravidly, jak je známe z práva civilního. Jedná se o lidi, kteří mají na sobě uniformu, mají určitou hodnost, mají zbraň a mají i vedle privilegovaných práv zasahovat v zákonem stanovených případech do základních lidských práv občanů, tak mají i velkou odpovědnost. Bezpečnostní sbor je postaven na disciplíně, rozkazech, příkazech, vynucování práva, kázni a není možné se tvářit, že tomu tak není, a neustále se přibližovat zákoníku práce. Opět úplně stejná slepá ulička, kterou jde Ministerstvo vnitra i Ministerstvo obrany. Za chvíli nebudou v těchto sborech, ani ozbrojených, ani bezpečnostních, vydávány rozkazy, všechno se to bude odehrávat na úrovni správního řízení. Tohle skutečně, kolegyně a kolegové, chceme?
Může to přispět i k tomu, o co jde. O to, získat policisty pro výkon služby do Prahy, do Středočeského kraje, kde je dlouhodobý personální podstav. Děkuji za pozornost a následně se přihlásím k jednotlivým pozměňovacím návrhům.
Budeme pokračovat vystoupením pana poslance Procházky, připraví se paní kolegyně Černochová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tyto pozměňovací návrhy řeší především problematiku hodnocení policistů a dále pak obsahují technické změny týkající se možnosti užití jiného než služebního vozidla policisty. Policista, který nesouhlasí s hodnocením, má v podstatě jedinou možnost, a to je podat námitky, ale ty jsou v praxi často nevyslyšeny. Pak dochází k tomu, že služební funkcionáři používají toto hodnocení policistů jako nástroj k zabránění kariérního postupu těchto příslušníků. Tento postup je pak zdrojem konfliktů. Druhý sněmovní dokument umožňuje policistům s dobrým hodnocením přihlásit se do výběrového řízení pouze na pozici o jednu služební hodnost vyšší.
Nyní paní poslankyně Černochová, připraví se pan poslanec Štětina. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Nevím, jestli je to prvenství, se kterým se pan ministr vnitra chce chlubit. Myslím si, že něco takového v minulosti nikdy nebylo. Možná za Stanislava Grosse. To jenom na úvod, ale myslím si, že ono to spolu hodně souvisí. Ale zpátky k této normě. Destabilizovaná policie se pro uchazeče rozhodně atraktivnější nestane. A nejedná se přitom jenom o policii, jedná se i o ostatní bezpečnostní sbory. Tato vláda, ale především pan ministr vnitra Chovanec, nebyla za celou dobu svého působení schopna učinit jeden jediný zásadnější krok, který by vedl ke stabilizaci bezpečnostních sborů, a to zejména policie, ačkoli přitekly do rozpočtu Ministerstva vnitra nemalé prostředky. Tak asi bychom se měli pana ministra ptát. Kde je to vidět? Je to vůbec někde vidět? Nic z toho však není, a já říkám, bohužel, systémovým řešením, a novela služebního zákona je tak promarněnou příležitostí.
Stanovisko hospodářského výboru je negativní.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.
Cílem pozměňovacího návrhu je sjednocení délky výpovědní lhůty u smluv v oblasti elektronických komunikací a zabránění tomu, aby poskytovatel mohl odrazovat své účastníky od využití jejich práva na ukončení smlouvy nadměrným prodlužováním výpovědní lhůty a přitom zneužívat institut retenční nabídky. Stanovisko hospodářského výboru negativní.
Další návrh?
V něm se jedná o to, že navrhovaná změna právní úpravy obrací základní princip. Nově bude nutný aktivní, to je vědomý úkon spotřebitele, který musí vyjádřit svůj souhlas s prodloužením smlouvy na dobu určitou. Stanovisko hospodářského výboru je negativní.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Návrh nebyl přijat.
Stanovisko hospodářského výboru je k těmto dvěma spojeným hlasováním negativní.
Návrh nebyl přijat. Další návrh?
Stanovisko hospodářského výboru je negativní.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh?
Nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu pod šifrou G, je to pozměňovací návrh kolegy poslance Martina Kolovratníka. Jedná se o zpřesnění textu zákona, které říká, že nelze omezovat oprávnění držitelů stávajících přídělů rádiových kmitočtů žádat o jejich změnu výhradně na citované ustanovení zákona. Stanovisko hospodářského výboru je pozitivní.
Návrh byl přijat. Stanoviska se dávají k pozměňovacím návrhům podle jednacího řádu. Děkuji vám. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Takže bych byl i velmi překvapen, kdyby kluby pravicové, TOP 09 a ANO, které tu schůzi vyvolaly, také nesouhlasily s tím, abychom toto období ukončili. Stejně tak by mě to velmi překvapilo u klubu KDU, který se přidal na stranu sociální demokracie v tom vládním sporu. Ničím jiným se neliší. Bylo pro mne velmi překvapující, když vláda, když toto projednávala, k sněmovnímu tisku 1058 dala kladné stanovisko a k sněmovnímu tisku 1074, který je totéž, ale navíc postihuje i osoby spřízněné, nebo rodinné příslušníky, dala stanovisko negativní. A ještě více jsem byl překvapen tehdy, když pan premiér řekl, že tento návrh, tato novela se nestihne projednat v tomto volebním období. Proč by se neměla stihnout projednat? Vůbec se tady nedotýkám toho, co zaznělo na rozpočtovém výboru, jestli Finanční správa funguje, tak jak má. To v tuto chvíli vůbec neřeším a necháme to buď na rozpočtový výbor, nebo na pozdější období. Protože to je přesně to, co se odehrálo. Vůbec nemířím na někoho, není to žáden lex nějaké jméno, dávám ten návrh zcela obecně. Pomíjím tady to, že už v minulém období bylo možné toto vyřešit. V březnu roku 2012 se projednával jak zákon o investičních pobídkách, tak o dluhopisech, nicméně tehdejší vláda přijala opatření, které ukončilo další vydávání, nicméně nenapravilo stav, kdy ty korunové dluhopisy u těch emitentů, kteří pouze chtěli využít této daňové díry, toho využili, tak aby se tomuto zamezilo. A nyní si dovolím vzpomenout současného ministra financí pana Babiše, a neudělal to ani on, neudělal to ani v roce 2014, ani 2015, ani 2016, nemluvilo se o tom ani na podzim loňského roku, kdy vláda projednávala zákon o dluhopisech. Proto očekávám, kolegové, že tento sněmovní tisk 1074, který je navržen ve zkráceném režimu, můžeme projednat, můžeme ho schválit, a dojde k tomu, co naprostá většina z vás kritizuje, že tady někteří vydávají poněkud nelogicky korunové dluhopisy, nejsou to ty občanské, ale jsou to ty korporátní, kde mám vážné pochybnosti o účelu, proč byly vydány, a jak tady správně řekl již kolega poslanec Rais, byla to čirá daňová optimalizace, která, jak jsme si řekli na rozpočtovém výboru, je velmi diskutabilní. Očekávám tedy, že podpoříte tento můj návrh. V případě, že tak nebude, tak jasně řeknete, že to, co hlásáte, nemíníte vážně, jsou to jen planá slova a nechcete tu věc řešit. Také se možná ukáže, kdo má nějaký zájem na tom, aby tato daňová výhoda pokračovala dál. Nevím.
Mám čtyři pozměňovací návrhy, jeden se týká toho, že stavebně historický průzkum by neměl být regulovanou činností. Třetí návrh, o kterém jsem teď mluvila, hovoří vedle technické kulturní památky také o zvukové kulturní památce. Děkuji.
Prosím, pane poslanče, máte slovo v obecné rozpravě.
Vážené dámy a pánové, to, že tu projednáváme v této formě tento návrh zákona, mi přijde dost smutné, protože kultura je něco, na čem se obvykle umíme všichni shodnout. V tomto případě se však vzácně shodují umělci, technici, památkáři, restaurátoři i architekti na tom, že jde o nesmysl. Kdyby se tato charta při restaurování dodržovala, nikdy by nemohlo dojít k takovým zvěrstvům, jakých jsme například byli svědky při opravě Karlova mostu, které dodnes vidí i oko na prostého laika. Nejsem odborník ani na legislativu, ani na památky, ale i já jsem nevěřícně zíral na preambuli zákona, která říká, že kulturní památkou je pouze hmotný doklad lidské činnosti. A tak v roce 2001 rozšířilo UNESCO svůj seznam chráněných památek světového kulturního dědictví o památky nehmotné. Jsou to v podstatě lidové zvyky a tradice, jako například verbuňk, masopustní průvody s maskami na Hlinecku nebo naše legendární jízda králů. Bezesporu nekulturní. Architektonická tvorba, architekt a výsledky jeho práce, projektování nejsou v návrhu zákona dostatečně formulovány. Chybí zde citlivá interpretace památek v souvislosti s nepotlačitelným vývojem civilizace a kultury. Návrh zákona se soustředí pouze na údržbu a konzervaci památkově chráněných objektů a opomíjí skutečnost, že nemovité kulturní památky jsou lidmi užívány a z tohoto hlediska jsou na ně kladeny nároky na reálnou funkčnost." Konec citátu odborníků z České komory architektů. Odborná veřejnost v navrhovaném zákonu postrádá také ochranu hudebních památek, dále obnova kulturní památky v režimu veřejných zakázek je v přímém rozporu s tím, co deklaruje zákon o ochraně památkového fondu. Posuzovatelem kvality nemohou být úředníci, ale odborníci a v tomto ohledu například restaurátoři marně požadovali zřízení restaurátorské komory, která by mohla být takovým arbitrem. Další hodně problematický bod ve vládním návrhu zákona je výše pokut za správní delikty. Z praxe je známo, že pro právnickou osobu není výše pokuty v několika milionech něčím, co by jí zabránilo nechat zdevastovat památku, pokud je to ekonomicky výhodné. Viz nedávný případ pražské vily módní návrhářky Blanky Matragi, nebo mnohem tragičtější případ plošné devastace celého památkového komplexu v Kyselce. Myslím, že výše pokut zejména u právnických osob by se měla určit nikoliv nominálně, ale hodnotou památky a způsobenou škodou. Jinými slovy stropem by měla být nejlépe výše způsobené škody. Samozřejmě tam, kde cena je díky nenahraditelnosti nekonečná, by měla být možnost udělit pokutu v odrazující výši podle majetku dané firmy. Ti, kdo znají praxi, vědí, že od likvidace památky Národní památkový ústav ani Ministerstvo kultury nikdy neodradily. A i to je téma, které bych rád viděl zcela pregnantně řešené, tedy citelné tresty s jasnou povinností státního orgánu při ochraně kulturní památky vymáhat. Stávající činnost památkové inspekce je neviditelná. Nejde ale jenom o ochranu památek, ale také o to, aby tato ochrana byla reálně uskutečnitelná. A tady já laik nerozumím paragrafu, který říká, že restaurovat památku může jen fyzická osoba s povolením ministerstva k restaurování kulturní památky, dále jen restaurátor. Co to znamená? Nebo si ten zedník za nějaké solidní peníze udělá formální papír, který ho bude opravňovat k zednické práci na památce? Rozumím tomu, že nad opravou musí být odborný dohled. Ano, faktem je, že dnes majitelé památek je mohou beztrestně ničit. Na druhé straně je pro mnohé v praxi téměř nemožné dosáhnout na podporu k záchraně památek, protože se ta poctivá většina děsí toho, že by měla vlastnit kulturní památku. Tento zákon stav rozhodně nezjednodušuje. Pro účinnou ochranu památek by měl nový zákon dále zajistit následující: pro chráněná města povinnost zpracování regulačních plánů vycházejících z kvalifikované analýzy jejich prostorové kompozice; pro registrované památky obnovit povinnost stavebně historického průzkumu; regulativy nabízející účinnou ochranu proti korupci usměrněním developerských záměrů; chráněná území, to znamená například města, historická jádra, chráněné zóny z hlediska památkové ochrany spravovat jako celek; obnovit statut pražské památkové rezervace v původně stanovených hranicích; nově stanovit hranice ochranných pásem městských území jednotlivých dominant. Poučná je zkušenost s výstavbou v Praze na Pankráci, která oslabila dominantní postavení Pražského hradu v reliéfu pražské kotliny a ohrozila zapsání pražské památkové rezervace do registru mezinárodního kulturního dědictví.
Plán ochrany je zastaralý, společensky nákladný a v praxi nevyužívaný nástroj ochrany památkového fondu, který je nadbytečný. Od roku 2008, kdy byl zaveden, byl uplatněn pouze v několika případech. Do plánování rozvoje sídel by vnesl zmatek. Vzhledem k tomu, že plány ochrany reálně téměř nejsou prováděny a nikomu nechybí, je jejich zahrnutí do nového památkového zákona zbytečné. Odůvodnění zní takto. Proto je posunuta lhůta účinnosti zákona tak, aby mohly být náležitosti k nekoliznímu uvedení zákona do praxe zajištěny a zákon jako celek byl vymahatelný a skutečně účinný. Dalším mým pozměňovacím návrhem je návrh, který máte v systému pod číslem 5796 a tento pozměňovací návrh odstraňuje některé závažné nedostatky návrhu zákona, nikoliv však všechny, neboť celá jeho koncepce je chybná a v plném rozsahu se pozměňovacími návrhy napravit nedá. Pozměňovací návrh eliminuje tento závažný nedostatek. Odůvodnění zní takto: Absence ustanovení o potřebě zachovat kulturně historické hodnoty při zamýšlených pracích nebo restaurování kulturní památky je naprosto zavádějící a v praxi nejvíce frekventovaná agenda by tak při výkonu památkové péče ztrácela smysl. Toto téma je natolik zásadní, že vyžaduje komentář na příkladu. Posuzuje se například projekt stavební úpravy barokní fary. Orgán památkové péče poznal její kulturní historické hodnoty a je schopen bezpečně rozpoznat, jaké zásahy projekt přináší. Tuto mezeru zákonodárce musí překlenout tím, že řekne, co má orgán památkové péče udělat, dle čeho rozhodne, a jeho úkolem je posoudit, co se stane, když bude projekt realizován, a zda přitom zůstanou zachovány kulturně historické hodnoty. Pojem zachování je v památkové péči klíčový, protože památková péče, dříve možná výstižněji nazývaná památková ochrana, památky chrání tím, že je zachovává. Každý zásah do stavby v průběhu jeho dění má například dokumentární hodnotu. Všechno je však možné zachovat jen opravdu v málo případech. Proto je správní orgán zákonodárcem veden, když zákon říká, že se jedná o ty hodnoty, které je nezbytné zachovat. Hodnoty stavby ve svobodné společnosti nejsou mechanickým předpisem. Je potřeba je interpretovat, a to právě na základě zákonem uváděného současného stavu poznání. Dámy a pánové, děkuji za pozornost, že jsem vás mohla seznámit a odůvodnit své pozměňovací návrhy, ke kterým se potom přihlásím v podrobné rozpravě.
Než budeme pokračovat, přečtu došlou omluvu. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Lorencové.
Stahuji návrh na posunutí do druhého čtení a trvám na zamítnutí zákona v celém rozsahu.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážený pane ministře, mohu přímo. Pan ministr kultury tady slyší strašně moc kritických hlasů. Přinejmenším poslanci dostali důkladnou osvětu.
Pane poslanče, já samozřejmě nechám hlasovat o tom vašem návrhu, protože je hlasovatelný, jenom upozorňuji, že na tento čtvrtek v 11 hodin je pozvaná paní eurokomisařka. Ale samozřejmě, pokud trváte na svém návrhu, tak o tom nechám hlasovat.
Potom ta alternativa další týden.
Prosím paní poslankyni Novákovou a potom prosím pana poslance Kalouska.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Jedná se o to, abychom to, co odkazujeme následující nejen Sněmovně, ale následujícím létům v naší společnosti, abychom jednali tak, že víme, že prevence je lepší než potom řešení nějakých problémů. Abychom věděli, že naše děti jsou vychovávány v tom, že jsou tolerantní, respektují všechny světové kultury, respektují základní svobody všech lidí, ale přesto ony vědí, k jaké kultuře patří. A tato kultura je kultura evropská. A tato evropská kultura má jasné kořeny. A toto by našim dětem vedle toho, že mají dostat kvalitní informaci i o dalších světových kulturách, aby je mohly respektovat, toto by našim dětem mělo být předáváno. Škola je jediný prostor, kterým musí projít všichni, kteří žijí, ať už jsou z jakékoli země a z jakékoli kultury, je to jediný prostor, kterým musí projít všichni obyvatelé na našem území. Proto má právě ten úkol společnost spojovat. A ta druhá změna, která je obsažena v novele, kterou jsme podali už téměř před rokem napříč politickým spektrem kromě poslanců Komunistické strany Čech a Moravy a ze sociální demokracie, tam byl jenom jeden poslanec, tak tato novela má ještě jeden prvek, a to je - uvádí do obecných vzdělávacích cílů v našem školském zákoně to, že žáci mají být vedeni nejen k tomu, že mají práva, ale že mají také povinnosti. Je to tisk číslo 858, novela školského zákona.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Tím "byl tam" myslel tenkrát pan předseda Babiš tábor v Letech, který byl nejprve pracovní, posléze koncentrační. Po vlně rozhořčení, která se ve veřejném mínění logicky objevila, hned druhý den ráno pan předseda Babiš se svým loajálním kolegou panem ministrem kultury Hermanem za KDU-ČSL jeli do Let, aby ten průšvih zažehnali. Po cestě, ve které - cituji - si navzájem sdíleli duchovní hodnoty, které jsou oběma dvěma společné, vydali prohlášení, že na rozdíl od předcházejících neschopných politických reprezentací oni ten problém definitivně vyřeší. Ten závazek jasně zazněl, zazněl před osmi měsíci a do voleb jsou už jenom čtyři měsíce. Domnívám se tedy, že by si Poslanecká sněmovna zasloužila, aby oba dva ministři, kteří sdílejí ty společné duchovní hodnoty a společně udělali tenhle závazek, Poslaneckou sněmovnu informovali o tom, jak jsou daleko ve splnění tohoto závazku a tohoto úkolu. Navrhuji jako termín příští čtvrtek po písemných interpelacích. Jenom si myslím, že by Poslanecká sněmovna neměla rezignovat na právo slyšet informaci, jak tento závazek obou dvou ministrů je řešen.
Také děkuji.
Ne vyřazen, ale přesunut na konec druhých čtení, protože si myslím, že když ho necháme před druhými čteními, tak toho dneska moc neuděláme, a pokládal bych to za škodu.